Není tomu tak. Hlasování končím. Tudíž další návrh je nehlasovatelný. Chcete hlasovat i pro to druhé zařazení v případě, že by na to nedošlo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s pořadem schůze a budeme pokračovat podle programu. Dne 25. listopadu ho zastoupila paní poslankyně Berdychová. Poprosím hloučky, které se tvoří u lavic vlády, aby byly rozpuštěny, abychom mohli pokračovat v jednání. Pane poslanče Zavadile, je mi líto, musím vás jmenovat, překážíte panu zpravodaji. Tak paní navrhovatelko, v tomto okamžiku máte zájem vystoupit? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Proběhlo první i druhé čtení. Byl přijat návrh usnesení s pozměňovacími návrhy. Většinu těchto pozměňovacích návrhů Ministerstvo školství podporuje. Nejvýraznějšími pozměňovacími návrhy je problematika jmenování profesorů. Ministerstvo školství avizuje ve všech případech pozměňovacích návrhů nesouhlas. Dalším důležitým tématem je změna práv fakult. Dále byly v této věci načteny další pozměňovací návrhy Svobody a Karamazova. V souhrnném pozměňovacím návrhu se tedy navrhuje rozdělit kompetence fakult na ty, které vždy vykonávají orgány fakulty, a není tedy možné je omezit statutem či jiným vnitřním předpisem školy.
Nyní otevírám rozpravu, do které eviduji zatím čtyři přihlášky.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, o novelu vysokoškolského zákona se pokoušelo už několik vlád a několik ministrů školství. A byly vůbec nutné? Potřebuje naše vysoké školství nějakou revoluci? Odpověď, alespoň ta moje, zní nikoliv. Vysoké školství potřebuje především stabilitu. Ne že by vývoj nepřinášel nutnost změn, samozřejmě, ale i ty musí být uvážlivé, aby fungující systém nepoškodily. A naše vysoké školství ještě funguje docela dobře. Ještě je co pokazit.
Výjimka by pak neměla být koncipována oproti stávající úpravě tak, že bude zcela odhlédnuto od kritéria ekonomické výhodnosti a vhodnosti, tedy kritéria nejnižší ceny. Výsledkem v oblasti zadávání veřejných zakázek na právní služby by mělo být zajištění takového procesu zadávacího řízení, který zohlední profesní kvality advokáta a jeho zkušenosti, což lze nastavit, a zároveň nebude klást takový důraz na nízkou cenu. Dle mého názoru není zcela vhodná naprostá cenová liberalizace při poskytování právních služeb zadavatelům dle zákona o veřejných zakázkách. Pozměňovací návrh tak počítá s výjimkou, která se bude hodnotově rovnat veřejným zakázkám malého rozsahu. Flexibilita pro zadavatele je zachována možností stanovení vlastních kritérií zadavatelem. K tomu by měl být motivován a metodicky veden. To je z mé strany vše a prosím, aby o jednotlivých pozměňovacích návrzích bylo hlasováno odděleně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dále je to sněmovní dokument 3553, který se týká akceptace elektronických faktur, sněmovní dokument 3554 - ten se týká legisvakační lhůty.
Nyní paní poslankyně Milada Halíková, připraví se pan kolega Fichtner. Děkuji paní poslankyni Halíkové. Je to vyřízeno, tak dobře. Takže kolegové tady nebyli, takže máme konec. Jsme stále v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo.
Já to plně respektuji, žádný problém v tom nevidím, nicméně to jasně svědčí o kvalitě toho textu. Už zase slyšíme věty typu - pokud to neschválíte, Brusel nám zastaví peníze. Tak vládě to trvalo dva roky od té doby, co tu funguje, než přišla do třetího čtení. Mým odhadem těch pozměňováků bude více než sto.
Není nikdo přihlášen do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím z místa, podrobnou rozpravu končím.
Dalším řádně přihlášeným do sloučené obecné rozpravy je pan poslanec Jan Chvojka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nicméně já na tom zákonu vidím jednu drobnou chybičku. Investice strategických investorů bývají v řádu miliard korun. Z výše uvedených důvodů tedy navrhuji změnit zákon ve shora uvedeném smyslu. Chtěl bych na závěr říci, že by měl mít podporu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme před sebou úplně nový zákon, na jeho projednání máme absolutní minimum času. Argument, že jsme mohli být přizváváni a účastnit se jednání někde na ministerstvu a podobně, ten je passé z hlediska toho, že tady je zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákony se projednávají tady a je věcí předkladatelů, jak si s tou situací naloží. Navíc máme před sebou zákon, kde sama paní ministryně nás informovala o tom, že bylo více jak tři tisíce připomínek od jednotlivých ministerstev. Ten zákon není jednodušší, protože přináší řadu nových jednotlivostí posuzování toho zákona.
Já se můžu vyjádřit i více v detailech. Ta strategie říká, že v průběhu roku 2018 veškeré zadávání veřejných zakázek přejde na Národní elektronický nástroj pro veřejné zakázky. Ráda bych zareagovala ještě na pana poslance Klána. Nicméně budu reagovat zde na plénu. My nejsme papežštější než papež. Myslím si, že je to velký úspěch. Nám se to nemusí líbit. Každá kondicionalita má subkritérium. A teď se nám podařilo snížit nedočerpání z 85 na 10 a možná to bude ještě nižší. Také velký úspěch. A myslím si, že dostáváme i důvěru ze strany Evropské komise. Já tady chci říct, co nám hrozí. Stát se to může, to riziko tady je. Je to vážné riziko. Co se týká poplatku, jaká částka je protiústavní a jaká není. Je to pozměňovací návrh. Samozřejmě tam ty debaty budou muset probíhat. Jinak my souhlasíme s principem, ale ne s deseti tisíci, protože tam vidíme opravdu riziko. A ohledně Finska - ti nečerpají, ale těm hrozí žaloba a velká pokuta. To hrozí všem, pokud nestihnou ten zákon. Chtěla bych zde ještě říci, tady padlo slovo o legislativním zmetku. Já osobně považuji za legislativní paskvil stávající zákon o veřejných zakázkách. Tady padla i otázka, kdy bude novela, nebo že možná bude brzo. Ano, já to připouštím, bude. Nicméně ten zákon by měl dostat šanci.
Já děkuji paní ministryni.
Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych se také vyjádřil v rozpravě k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ten první je celkem takový jasný. Ano, paní ministryně chodila určitě do výboru, ale nechodila sama. Takže by asi tady lépe slušela věta: Poslední dva měsíce jsme usilovně obcházeli všechny výbory... Ano, je to super. Samozřejmě, výborně. Teď další odstavec, který tady je: Zákon výrazně sníží administrativní zátěž, protože již nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Také zadavatel dostane k dispozici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek. Zákon také umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který předchozí zakázku zkazil nebo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výběrového řízení. Cílem není sepsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. Zákon je stručnější a dochází ke změně systematicky tak, aby byl přehlednější. Směřuje od obecného ke konkrétnímu.... A to jsou věci, na které bych chtěl taky zareagovat. Paní ministryně sice už zrovna před chviličkou tady něco vysvětlovala, že zjednodušení zadávání zakázek by mělo být v tom zákoně o zadávání veřejných zakázek, ale jak už sama řekla, starý zákon má 161 paragrafů. Je sice tlustší, ale současně nový má 272 paragrafů. Já bych byl moc rád, abychom se k té metodice dostali o něco dřív, protože to je strašně důležité, podle čeho se bude postupovat. Tady se taky mluvilo o tom, že paní ministryně osm měsíců na tom pracuje. A mohla na tom pracovat i minulá paní ministryně. Takže nesvádějme všechno na Evropskou unii. Paní ministryně tady vyjmenovala, s kým vším, se všemi organizacemi, kterými to projednávala. Ale chyběly mi tady dvě organizace, o kterých nemluvila. Třeba je jenom zapomněla.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 143, sněmovní tisk 464, třetí čtení, vysoké školy. Poté bychom měli projednávat další body z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Dříve než se budeme věnovat bodům programu, s přednostním právem prosím k mikrofonu pana ministra Hermana.
Děkuji.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý den.
Paní poslankyně, já se omlouvám, ale poprosím sněmovnu o klid, protože chcete načíst nový bod a pak bude následovat hlasování. Myslím si, že bychom měli vědět, o čem hlasujeme.
Odůvodnění tohoto bodu. Prezident republiky včera na schůzce s občany na dotaz, jak se zbavit premiéra, odpověděl, že existují dvě cesty: demokratická, to jsou volby, nedemokratická, a to je Kalašnikov.
Paní poslankyně, opravdu prosím, abyste nepokračovala. Případně pokud máte něco k řešení, čiňte tak v předsálí a nerušte nás.
Ústava České republiky, podle níž musí prezident skládat slib, zní takto: "Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Pak je zde článek číslo 63, který je velmi podstatný a vymezuje sdílené pravomoci -
Paní poslankyně, omlouvám se.
Článek 63 vymezuje sdílené pravomoci předsedy vlády a prezidenta republiky. Bez této spolupráce je ohroženo faktické fungování země, je znemožněno dodržování Ústavou zakotveného principu rozdělení moci a je ohrožen samotný princip parlamentní republiky. Návrh mého usnesení by zněl takto: Poslanecká sněmovna České republiky ostře odmítá výroky prezidenta republiky na adresu předsedy vlády. Poslanecká sněmovna konstatuje, že tyto výroky směřují proti demokratickému řádu republiky. Poslanecká sněmovna žádá prezidenta republiky, aby se předsedovi vlády a české veřejnosti za své výroky omluvil. To je zdůvodnění mého návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Není rozprava, jsou to návrhy na změnu pořadu schůze. Máte návrh na změnu? Omlouvám se, pane poslanče, ale před vámi je pan poslanec Benda.
Děkuji.
Z tohoto důvodu prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, abychom zamezili výraznému negativnímu dopadu pro stovky společností a především pro tisíce pracovních míst zdravotně postižených osob, které tyto společnosti zaměstnávají. Pro ně možnost pracovat představuje cestu k překonání svého zdravotního postižení a k začlenění do života a společnosti. Děkuji vám za podporu i za pochopení.
Prosím pana poslance Klána, aby se ujal slova, a připraví se pan poslanec Herbert Pavera.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. samozřejmě musí implementovat tu směrnici všechny státy, ale v jakém legislativním procesu mají tuto směrnici v rámci implementace. A zda některý stát tu implementaci do určitého data nestihne. Mně bylo řečeno, že to samozřejmě nevědí v tu chvíli, ale že mají starší informace, někdy z listopadu loňského roku, a bylo řečeno, že jako jediný stát implementovat směrnici o zadávání veřejných zakázek nestihne Finsko. Mě by tedy zajímalo, co Finsku hrozí, když to nestihne implementovat do nějakého data. Na to mi nikdo do dnešní doby neodpověděl. Protože pokud jim nic nebude hrozit, bude něco hrozit nám, když to nepřijmeme do 18. dubna? To je taková douška na začátek. Já tady budu rozebírat dva problémy. Prvním problémem bude podávání žádosti veřejnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vycházelo to samozřejmě od pana Rafaje, tedy předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který nám říkal, že je to nutné zpoplatnit. Takže nastal problém, jakou částkou zpoplatnit toto podání žádosti. My jsme přišli s návrhem 10 tisíc korun za jednu žádost. Teď si nejsem jistý, jestli to má určovat Ústavní soud, která částka, anebo to máme tady udělat my, protože nám jde o to se vyvarovat, aby se ten ÚOHS zahltil těmi žádostmi z veřejnosti. O to jde tady v tom principu. Samozřejmě těch tisíc korun, to je diskutovatelné, nicméně to podle mě nepokrývá administrativní náklady, které na ÚOHS vznikají. Tam těch 10 tisíc opravdu, dle mého názoru, by být mělo. Ale říkám, je to věc diskuse a zajímalo by mě, která částka je protiústavní a která není. Proto ten ÚOHS je jedna z možností, jakým způsobem to ošetřit. Na naší české úrovni neexistuje empirická studie, ale empirická studie existuje na Slovensku, já ji mám samozřejmě k dispozici, ale nebudu vás s ní tady zatěžovat. Například se nám to děje se služebním zákonem, jak to dopadlo. A já mám obavu, že se dostaneme do slepé uličky i s tímto zákonem, když to opravdu tlačíme hodně rychle. Tak by bylo dobré, než ten nový zákon o vnitřní kontrole veřejných financí bude tady projednáván, můžeme to mít napsáno i v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
Připraví se pan poslanec Martin Plíšek, který je dalším přihlášeným.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že každý, kdo se na adresu tohoto zákona vysloví kriticky, může být vláčen jako prohnilý politik, který to dělá z toho důvodu, že má co skrývat. A musím přiznat, že tato transparentnost mi dává svobodu. Ale zpět k věci. Především si v případě tohoto návrhu kladu otázku, co umí tento zákon tak výrazně lépe než funkční policie a daňová správa. Neměli bychom se spíš zaměřit na to, aby fungovaly tyto instituce? Je cestou vytváření dalších a dalších nástrojů, které jsou mediálně atraktivní, ale tím jejich přednosti také končí? A všichni víme, jak to s ním je. A já si říkám: Není podobně pokrytecká i současná vláda? Nepředkládá nám návrh, jehož přijetí nemyslí ani vážně? Nejde jí jen o laciné politické body? Já už jsem odpověď našla a byla bych ráda, kdybyste se nad ní, kolegyně a kolegové, zamysleli také vy. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Martina Plíška a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem již vystoupil v prvním čtení, ale je to už hodně měsíců, co první čtení bylo zahájeno, a tenkrát jsem na své zásadní výhrady k tomuto návrhu nedostal ještě odpověď, takže mi dovolte, abych teď shrnul některé své zásadní výhrady. Já bych na úvod označil tento návrh jako zákon, který je předkládán, je to soubor novel zákonů, není to nový zákon, jako za zcela zbytečný návrh, který si dovedu představit, že by byl předkládán někdy v průběhu 90. let, kdy skutečně docházelo k velkým přesunům majetku, kdy různí nomenklaturní komunističtí kádři tedy dokázali zakrátko zbohatnout a stali se z nich novodobí kapitalisté. Tak tenkrát si dovedu představit, že měla smysl debata o zákonu o prokazování původu majetku. Nyní se píše rok 2016 a tento návrh podle mě vůbec necílí na podvodníky a spekulanty s majetkem, ale obtěžuje nebo může obtěžovat poctivé daňové poplatníky, může podporovat udávání a z těch poctivých daňových poplatníků může dělat sprosté podezřelé, jakže nabyli svůj majetek. To jsou výhrady zásadní věcné a politické, ale k tomuto návrhu mám i výhrady ústavní a právní.
Takhle totiž otvírá docela výrazný prostor tento pozměňující návrh různým výkladům, a jak znám ze své vlastní praxe, výklady advokátních a jiných kanceláří poskytujících služby obcím v této oblasti jsou velice striktní a důsledné znalosti zákona a jeho výkladů jsou velice často komoleny vůči tomu, aby případná zakázka byla zadána někomu konkrétnímu a ne v obecné soutěži. Paradoxně se vůbec netýkají samotné formy zadávání řízení a to, co jsem zde doposud hovořil, jsou pouze připomínky z praxe, ke kterým, vážené kolegyně, kolegové, můžete nebo nemusíte přihlédnout, samozřejmě i paní ministryně, bude záviset na její úvaze. Já potom budu akorát hlasovat. Nebudu vám číst tento paragraf celý, vážím si vašeho času. V systému je v celé podobě. Proč toto navrhuji? Už mnohokrát na půdě této Sněmovny ze strany ministerstev byly akceptovány a akcentovány problémy, které způsobuje zadávání nadlimitních zakázek různým ministerstvům. Ač zní krátce, je dle mého názoru velice důležitý: Úřad je návrhem vázán.